To se nemusí někomu líbit, ale je to pravda. A na závěr vám řeknu konkrétní příklad, se kterým jsme se setkali při zavedení nového programu pro podporu sportování dětí a mládeže. Velkým příjemcem těchto finančních prostředků se stal hasičský sport v rámci obcí. Samozřejmě že si nežádaly obce, žádaly si spolky, které jsou v rámci těchto obcí založeny, ale asi nikdo nebudeme pochybovat o tom, že prospěch nakonec má obec jako společenství lidí, a nikdo asi nebudeme zpochybňovat, že hasičský sport v případě malých obcí představuje jediný sport, který je pro děti přístupný. To jsou detaily, které možná někomu přijdou směšné, ale já se domnívám, že ve spolupráci s obcemi, kraji a státem toto můžeme dobře naladit. My chceme pomáhat a spolupracovat a chceme zlepšit podmínky sportování na celém území. Děkuji vám za pozornost.
Dalším přihlášeným do rozpravy je pan předseda poslaneckého klubu ODS.
Ten politický jazyk je hrozný. Chceme spolupracovat, proto vám dáme do zákona povinnost. Sami si řekněte, jak to zní. Je to o spolupráci obcí, krajů a nás jako státu. A znovu ta víra z každé věty v ty dotace. A ti, kteří říkají, že ta obec to chce jenom pro sebe, tak neposloucháte paní ministryni. Ke spolupráci nepotřebujete zákon, ke spolupráci nepotřebujete povinnost něco dělat. A vy jako vláda to odmítáte.
Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Potom řádná přihláška pana senátora a pana poslance Pavery.
Ono to nebylo moc fér, ten argument, že to svědčí o kvalitě předlohy. Ale musím se zastat pana pověřeného náměstka Vyhnánka, který se tím opravdu zabývá a který ty připomínky z praxe vyslyšel.
Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. Nyní pan senátor Vystrčil, připraví se pan kolega Herbert Pavera.

Pane poslanče, je to marný, je to marný, je to marný. Cituji z koaliční smlouvy: "Předložíme návrh na rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby mohl kontrolovat veškeré výdaje veřejných rozpočtů při současném odstranění duplicit kontrolních systémů." Naprostou většinou senátorů
Hezký dobrý podvečer, dámy a pánové. Doufám, že nebudu mluvit dlouho. Chci reagovat na pana kolegu Hovorku, protože se mě to bytostně dotklo. Já si nemyslím, že zastupitelé a politici na obcích a městech jsou zloději. Neříkám, že není. Neříkám, že někdo neudělá chybu nebo že úmyslně neudělal chybu. Ale určitě to není jiné než jinde ve světě. Jinde ve světě je korupce vnímána asi 50 % občanů. Kdyby se poukazovalo i na dobré věci, které se dějí na obcích a městech, kterých je mnohem víc, tak určitě by to takto nebylo vnímáno. Takže velice mě to mrzí, že se tady mluví o tom, že na samosprávách, na obcích se neustále krade.
Děkuji panu poslanci Herbertu Paverovi. Faktická poznámka pana poslance Ludvíka Hovorky. Slovo má pan poslanec Ludvík Hovorka k faktické poznámce.
Já jsem neřekl, že starostové jsou zloději. Tam přece šlo i o další věci - rozšíření oblasti kontroly hospodaření s veřejnými prostředky. A o to přece šlo taky mimo jiné. Ale to neznamenalo nějaké osočení starostů, že starostové na obcích kradou, a proto se na ně musí poslat kontrola z NKÚ. Ale ta zákonná novela rozšíření pravomocí, kompetencí NKÚ, ústavní zákon směřoval k rozšíření možnosti kontroly v oblasti veřejných prostředků. Tam není nikde napsáno, že to směřuje prioritně nebo výhradně na obce.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Pane poslanče, co vám ty samosprávy udělaly? Už jste jim vzali peníze. Teď tam pošlete ještě větší kontroly.
Kolega Hovorka se přihlásil k nové faktické poznámce. Pan kolega Hovorka, faktická poznámka.
Není pravda, že jsme samosprávám vzali prostředky. Podívejte se na to, jak od roku 1990 narostly příjmy obcí a měst, s jakými prostředky hospodaří samosprávy dnes, s jakými hospodařily před 26 lety.
To si myslím, že by naprosto stačilo. K tomu nepotřebujeme zákon o sportu.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. Zatím posledním řádně přihlášeným je paní poslankyně Anna Putnová, po ní pan poslanec Herbert Pavera.
Dobré odpoledne vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážený pane senátore, dámy a pánové. Senát se zabýval předlohou novely zákona podpory o sportu a skutečně se mu podařilo jednu z velmi kritizovaných pasáží odstranit prostřednictvím pozměňovacího návrhu. Bohužel, zůstávají tam další spory, které byly předmětem velké diskuse, ať už je to ten zmiňovaný rejstřík, a já se domnívám, že pokud bychom měli hodnotit tu novelu, měli bychom také mluvit o tom, co tam není. Jakkoliv koaliční smlouva měla mnohem větší ambice, které se týkaly podpory sportu, ať už se jedná o přípravu zcela nového zákona o podpoře sportu, tak také stanovení jasných kritérií pro rozdělování finančních prostředků, toto novela neobsahuje. Zda zůstaneme u těch stejných vyjednávacích taktik, které byly tak často předmětem kritiky v minulém období. Abych to shrnula. Děkuji panu senátorovi, že se novelou zabývali, vylepšili tuto novelu, ale nevylepšili ji natolik, abych ji mohla podpořit.
Hezké a příjemné odpoledne dámy a pánové, milé kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, vážený pane předsedající. Proto vědí, že takové nesmysly nebo věci může dělat pouze člověk, který nemá absolutně zkušenost s vedením samospráv, nebo vůbec neví, jak ty samosprávy funguji. Tvrdím neustále, a znovu to připomenu, pokud se zvýší rozpočtové určení daní pro obce a města, obce a města si samy vytvoří sportoviště, vytvoří si kulturní prostory tak, aby mohly rozvíjet kvalitu života ve svých obcích a městech. Chtěl bych zareagovat i na poslance Andrleho, na kolegu, který tady říkal, že v některých obcích jsou jenom hasiči. Dokonce u nás v Bolaticích máme akademického mistra v tomto hasičském sportu. Každá samospráva je natolik sečtělá, že ví, kolik peněz může dát na sport, a bude dávat dostatečné množství, pokud těch peněz bude mít. A klidně tam místo těch starostů dejte nějaké úředníky, kteří povedou obce, protože tam budeme vlastně jako zastupitelé, když nám všechno budete dělat vy.
Děkuji panu poslanci. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi krátce reagovat na své předřečníky, a to z jednoho podstatného důvodu. Hlavně proto, že například v tomto plánu má být opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení. Takže jsem rád, že poslanci za Komunistickou stranu Čech a Moravy podpoří návrh poslanecké verze.
Děkuji panu poslanci. Další dvě faktické poznámky.
Děkuji za slovo. Já si myslím, že tady je zásadní rozdíl mezi státní správou a tím, koho může úkolovat Ministerstvo školství a samosprávou. My bohužel tady, a to není jenom tento případ, jdeme spíše opačným trendem. Ty peníze směřujeme spíše k ministerstvům než k obcím a než k samosprávám.
Teď faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Stanjura, jestli má zájem? Po něm pan poslanec Laudát.
Tak mám prosbu, ať klidně běží rozprava, ale pokud ta porada nebude hotová, abychom poté před hlasováním schůzi přerušili, než skončí ta porada k EIA, protože se chceme zúčastnit hlasování.
Ano, pokusím se to sdělit svému následníku v řízení.
Nezlobte se na mě, já nechci jednat pod tlakem, pak sem dobíhat.
To je procedurální návrh, o kterém chcete dát hlasovat. Odhlašuji vás všechny. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Takže já děkuji za to, že ukazujete, jak se chováte. Já tomu půjdu naproti. Chováte se velmi trapně.
Nicméně na můj zřejmě hodně tázavý obličej pan plukovník ještě doplnil tu informaci s tím, že má plné složky ne snad informací z trestního řízení, ale plné složky o vazbách a klientelistických propojeních. A také doplnil, že jistě vím, co v nich je, když jsem z Olomouce. Protože v případě, že by byly sdělovány citlivé, utajované informace, pak je to složité s uzavíráním takových jednání. A navíc, a to je základní, nebyla by zajištěna objektivita takového vystoupení. Vyslechli bychom nějakou stranu sporu. Je otázka, jestli jednu, možná druhou. Je otázka, jestli třetí. To všechno jsou otázky, které musí položit právě vyšetřovací komise. Vyšetřovací komise podle zákona o jednacím řádu disponuje pravomocemi. Může předvolávat svědky, může žádat vysvětlení, může spolupracovat s policií na zajištění těchto záležitostí. Může dělat všechno to, co ani výbor, ani Poslanecká sněmovna jako plénum dělat nemůže. Je také důležité, aby nebylo ohroženo objasnění skutečností důležitých pro posouzení věci, která má být vyšetřena. Všechny tyto věci může zajistit pouze vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dovolte mi, abych vás požádal o podporu zřízení této vyšetřovací komise.
Děkuji a prosím zároveň pověřeného zástupce pana poslance Váňu, aby se mnou sledoval od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, kterou tímto zahajuji. Jako první se přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Bohuslav Chalupa. Prosím, s faktickou poznámkou, nebo řádně?
A kolik poslanců se ozvalo zpátky? To, že se objevila informace o tom, že by plukovníci a státní zástupce chtěli předstoupit před výbor pro bezpečnost, jenom doplnila tuto původní žádost. A jednací řád, jak tady bylo řečeno, nezakazuje svolat takové jednání. Tak o čem se tady bavíme? Jestli to je nějaká zvyklost? To je první záležitost. My vůbec nevíme, co by se stalo. Ale nebyli vyslechnuti a byli osloveni jenom tito tři. Ministr vnitra i policejní prezident se vyjádřili k reorganizaci už na výboru pro bezpečnost. Nemělo význam je v této věci vyslechnout na výboru pro bezpečnost znova. Ta vyšetřovací komise tak, jak je navržena, má vyšetřovat něco, co vůbec nevíme.
Řešíme velmi závažnou věc. A ti z vás, kteří chtějí debatovat, běžte do předsálí.
Situace v policii je vážná, vážení, tak jak to tady řekl předseda výboru pro bezpečnost.
Poprosím, aby tady nastal klid, a pan předseda by pokračoval, až tu bude klid.
Já jenom chci říct, že tohle už není normální situace. Ve finále to taky svědčí o tom, jak se ti navrhovatelé vlastně ke svým vlastním návrhům, které jim zřejmě někdo vyrobí a podstrčí, chovají.
Dalším bodem našeho jednání je Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Vítám mezi námi pana senátora Václava Homolku.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi vás požádat o podporu novely zákona o podpoře sportu, která se vrací ze Senátu Parlamentu České republiky s tím, že Senát navrhuje vypuštění povinnosti obcí při tvorbě plánu podpory sportu. Dovolila bych si znovu zdůraznit, že tyto plány podpory sportu nemají obce byrokratizovat, ale má to být jednoduchý nástroj pro to, jak mají popsat to, co jejich občané pokládají za důležité z hlediska podpory sportu. Proto se domnívám, že naopak podpořit senátní verzi by bylo v neprospěch obcí. Také bych chtěla říct, že zejména s malými obcemi byly tyto plány projednávány i prostřednictvím Národní rady pro sport a byly ze strany Sdružení místních samospráv podpořeny. Děkuji vám za pozornost a ještě jednou doporučuji a žádám podpořit verzi, kterou předtím Poslanecká sněmovna schválila.
Děkuji paní ministryni.
Myslím si, že by obce, i ty nejmenší, měly svůj plán rozvoje sportu předkládat zvlášť proto, když v poslední době stát přispívá obcím právě na rozvoj sportu nemalé investiční prostředky.
Děkuji panu poslanci. Otvírám rozpravu, ve které jako první vystoupí pan senátor Václav Homolka.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Nakonec jsem doběhl, je to sportovní výkon, takže omluvte moje upocené čelo.
Tak já se omlouvám, pane senátore, ale já vám to s dovolením nedovolím, dokud tady nenastane klid.
Organizační výbor přikázal tisk 3. května k projednání výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice jako výboru garančnímu. Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí přijal usnesení, ve kterém doporučil Senátu vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, a to usnesením číslo 119 z 18. května. Pozměňovací návrhy 1, 2 a 4 obsažené v usnesení Senátu vypouštějí z novely zákona novou povinnost obcí zpracovávat tzv. plán rozvoje sportu. Podpora sportu se odvíjí od potřeb obcí a možností jejich rozpočtu. Města a obce převzaly do svého majetku zejména od sportovních klubů řadu nemovitostí.
Milí členové klubu hnutí ANO 2011, členové vlády na vládě hlasují. Tak to na mě aspoň nekřičte, nechte si tu hloupost pro sebe.
Děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom chtěla říct, že si kolegové z Občanské demokratické strany protiřečí. Co se týká elektronizace, tak se bavíme jedním slovem o tom, jak máme elektronizovat, abychom měli moderní veřejnou správu. Na druhé straně tady slyšíme, že to má být snad nějaké zvěrstvo, které má zničit český sport. Také naše poslední kroky tomu nasvědčují. My chceme co nejvíce zlepšit metodickou podporu směrem k žadatelům, aby správně rozuměli tomu, jakým způsobem si mají požádat, o co, bylo to co nejjednodušší. A musím se ohradit důrazně vaším prostřednictvím, vážený pane předsedající, proti výroku pana poslance Bendla o nějakém kradení. Já se domnívám, že jsem za poslední rok udělala všechno pro to, aby se namířilo co nejvíc finančních prostředků směrem ke sportovním klubům, a koneckonců také koncepce sportu, která byla vládou schválena v tomto týdnu, vládní politiku směřuje tímto směrem, směrem ke sportovním klubům. Nic takového se v minulých deseti letech nedělo. To znamená, prosím - vaším prostřednictvím, vážený pane předsedající - nepovídejte nám o velkých klucích.
To byl poslední přihlášený do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. S přednostním právem ještě pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem rád, že tady z té dlouhé debaty vysvítá, že všichni máme zájem o sport. Aspoň verbálně jsem si jistý, že tomu tak je. Dál se připojuji také ke kolegům, kteří tady pranýřovali byrokracii nebo přílišné regulace. Z tohoto důvodu upřednostňujeme senátní verzi návrhu zákona. Stát na tento plán nedává obcím ani korunu. Původní znění z Poslanecké sněmovny nutí tedy obce pouze ke zbytečné byrokracii. Není tedy důvod jim zákonem nařizovat pouze další papírování. A toto my kritizujeme od počátku. Smysl bude mít až nový zákon o podpoře sportu, kde budou jasně nastavená pravidla ohledně financování.
Děkuji panu předsedovi. Jsme u ukončené rozpravy. Přivolám naše kolegy z předsálí a všechny vás odhlašuji. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Čili nejprve dám hlasovat o přítomnosti pana senátora Bublana v jednacím sále. Zahajuji hlasování.
Byla dána trošku nedorozuměním, protože v usnesení Senátu je, že Senát pověřuje senátory Karla Kratochvíleho a Miroslava Nenutila odůvodnit to poslední usnesení Senátu. Naštěstí jsem byl v nedaleké senátní budově, takže jsem to ještě trošku stihl. To jenom na omluvu.

To jsou moje dva komentáře k tomu, co tady zaznělo.
Nejprve vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že návrh zákona nebyl přijat. Děkuji panu ministrovi i panu senátorovi. Návrh na zřízení této vyšetřovací komise předložila skupina 81 poslanců. Současně tato skupina připravila návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který vám byl rozdán na lavice. Prosím, aby se ujal slova pověřený zástupce této skupiny.
Pověřený zástupce Roman Váňa - pro stenozáznam. Vážené dámy, vážení pánové, já si dovolím odůvodnit návrh na zřízení této vyšetřovací komise určitou rekapitulací událostí minulých dní a na začátek bych si dovolil jednu dobrou zprávu.